To je podle nás nespravedlivé a nechceme trestat rodiče nebo dětskou skupinu za to, že je dítě nemocné. V tuto chvíli je vše na dobré cestě. Nepůjde ale o soutěžní projekty. Ten, kdo ten systém zná, tak ví, co to je za horor. Zajistíme tak jistotu a stabilitu. V Praze je to téměř 6 tisíc korun a to považuji za velmi drahé. V takovém případě nemůžeme v žádném případě mluvit o dostupnosti péče. Nechceme luxusní nebo elitní školky, ale skutečně dostupnou péči pro pracující rodiny s dětmi. Proto chceme zavést strop příspěvků od rodičů, aby byla služba skutečně dostupná. A zdůrazňuji, že ten strop bude stanovován vládou. A cílem je ufinancovatelnost pro zřizovatele a dostupnost pro pracující rodiny s dětmi. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážím si vaší podpory při projednání tohoto návrhu.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Poprosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru. Vzhledem k tomu, že paní poslankyně Pastuchová je omluvena, je nemocná, tak se té role ujme paní poslankyně Lenka Dražilová. Jsme ve druhém čtení, netřeba hlasovat. Prosím, podejte zprávu o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodněte. Není to nezbytné.
Dobrý den, vážené dámy a pánové. Dovolte, abych se vyjádřila k zákonu o péči o děti v dětských skupinách. Dle našeho názoru péče o nejmladší a předškolní děti musí mít systémový charakter a musí být prioritně organizovaná a financovaná státem, jelikož tato oblast úzce souvisí s celkovou podporou našich pracujících rodin a pozitivního demografického vývoje, což je zásadní veřejný zájem a priorita hnutí SPD. Současně vidíme i limity a nedostatky vládního návrhu zákona. Například stát nesmí veškerou tíhu zřizování a provozu budoucích jeslí a jeselských tříd v mateřských školách nechávat pouze na obcích. Mnoho z nich totiž potřebuje a bude potřebovat silnou podporu ze strany krajů a vlády. Hlavním zájmem hnutí SPD je to, aby byl všude na území celé republiky zajištěn stejný přístup dětí do zařízení předškolní výchovy a péče v místě jejich bydliště. Proto považujeme za nezbytné zajistit prostřednictvím tohoto zákona dostupnost jeslí i dětem v malých obcích do tisíce obyvatel, kde například nejsou klasické školky a kde jsou dosavadní dětské skupiny jediným typem předškolního zařízení, a to tak, že budou mít nárok je navštěvovat až do zahájení své povinné školní docházky. V tomto směru jsou zástupci hnutí SPD spolupředkladateli příslušného pozměňovacího návrhu k tomuto zákonu. Zájmy rodičů a dětí musí být na první místě a nový zákon nesmí připustit možnost a riziko jejich poškození a zhoršení jejich situace oproti stávajícímu stavu. Děkuji za pozornost.
Ještě než přijde paní poslankyně, přečtu jednu omluvu.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy, do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se hlásí pan zpravodaj, pan poslanec David Kasal. Prosím, paní poslankyně.
Mám tam jedinou otázku. A teď se chci zeptat, uvažovali jste tedy o tom, že když se to takhle zvedne, že vlastně bude velice těžké udělat třeba valorizaci toho příspěvku na péči, aby se to srovnávalo podle inflace? Mně jde prostě opravdu o to, abychom byli schopni myslet na to, že je úplně něco jiného mít ten barák, to pobytové zařízení a pečovat tam o lidi, a pečovat doma.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. To bylo závěrečné slovo. Nejprve samozřejmě rozhodneme o garančním výboru. Žádost o odhlášení zazněla, všechny jsem vás odhlásil. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Garančním výborem bude výbor pro sociální politiku. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Navrhuje někdo z poslankyň a poslanců jiný výbor? Před námi je bod číslo
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 91. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se odprezentovali svým přihlášením, případně mi sdělili, kdo hlasuje s náhradní kartou. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou 16. března tohoto roku. Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jana Čižinského a poslance Víta Rakušana. V tu chvíli, kdy jsem zahájil, tak jsme ještě neměli patřičné kvorum. Takže budeme opakovat to hlasování o určení ověřovatelů. Návrh zněl: pan poslanec Jan Čižinský a pan poslanec Vít Rakušan. Už je nás dostatečný počet. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 91. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jana Čižinského a poslance Víta Rakušana. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 91. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Jak vidím, tak výzvy nebylo uposlechnuto, takže i pro potřeby případného přestupkového řízení s našimi kolegy uděluji napomenutí! Jak panu poslanci Volnému, tak panu poslanci Bojkovi.
Děkuji za to slovo. Myslím si, že by se to mělo týkat i konzumace v sále. Myslím si, že je potřeba to udělat.
A nyní tedy budeme hlasovat o pořadu schůze, už nevidím nikoho, kdo by se hlásil s přednostním právem. Budeme tedy hlasovat o pořadu schůze, tak jak byl předložen na pozvánce. Ptám se, kdo je pro navržený pořad schůze. Já vám děkuji. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Děkuji, pane předsedo. Jde nám zejména o možnost volby pro rodiče při volbě jejich rodičovské strategie a sladění rodinného a pracovního života. Zároveň je potřeba říct, že dosavadní fungování dětských skupin se velmi dobře osvědčilo, proto tento kvalitní základ převezmeme a využijeme jej pro zlepšení celého systému. V širším dlouhodobém měřítku jsou dětské skupiny názorným příkladem toho, jak se mají využívat evropské peníze. Mým cílem je pro další programovací období nastavit podmínky tak, aby bylo maximum peněz využito na reálnou pomoc lidem... ... zejména pracujícím rodinám. Přesně tak, jak tomu bylo u dětských skupin, a plánujeme to i s podporou jeslí. Právě jesle a sociální služby představují tu nejvíce hmatatelnou pomoc lidem z evropských peněz. I to je jeden z důvodů, proč usiluji o využití evropských peněz i na další financování jeslí. Nyní velmi stručně k tomu, co novela přináší. Zde má probíhat návaznost na školský zákon a garance místa v mateřských školách. Pečující osoby budou muset mít nově zdravotnické minimum, které reflektuje potřeby nejmenších dětí. Nově vznikne také profesní kvalifikace chůva pro děti v jeslích, která bude zaměřená na vývoj a zdraví dítěte do tří let.
Děkuji panu poslanci Janu Chvojkovi.
Děkuji. Já bych si dovolil tady odůvodnit pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v rámci podrobné rozpravy a který se týká zásadnější pomoci a podpory pro vícečetné rodiny. Přídavek na dítě jakožto testovaná dávka má stanovenou hranici, při které se vyplácí. Při přijetí novely zákona by čtyřčlenná rodina skládající se ze dvou dospělých a dvou dětí ve věku 4 a 6 let měla hranici příjmu na výplatu přídavku na dítě ve výši 41 218 korun. Pokud by se rodině narodilo nové dítě, nárok na přídavek na dítě by byl do výše příjmu 48 507 korun. Po narození nového potomka by na jednoho jejího člena připadal příjem 9 701 korun, čili o 600 korun méně. Je potřeba podotknout, že by to byl vlastně okamžitý efekt a zároveň dopad do státního rozpočtu by nebyl nijak dramatický, vyčíslen je zhruba na 300 milionů korun. Vícečlenné rodiny by tedy nebyly postihovány za svou početnost a dávka by následně lépe naplnila účel dávky přídavek na dítě a podporovala by zlepšení životní úrovně rodin s dětmi. K návrhu se poté přihlásím v podrobné rozpravě a předem děkuji za jeho podporu.
Děkuji panu poslanci Marku Výbornému.
Děkuji, že to výbor takhle podpořil. Můj třetí pozměňovací návrh je de facto návrhem, který je tady ve Sněmovně již tři roky, jedná se o přepočet rodičovského příspěvku na mladší dítě tak, aby nezůstala ta rodina bita, pokud se jim v průběhu čerpání rodičáku narodí mladší dítě do rodiny. Ustanovení zakotvuje nárok na výplatu nevyčerpané částky z celkové částky rodičovského příspěvku na nejmladší dítě v rodině, a to v případě, že se nejmladším dítětem v rodině stane jiné dítě. Nevyčerpaná částka se vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině. Navrhovaná právní úprava podporuje demografické potřeby státu.
Děkuji. Já bych rád tady přednesl dva pozměňovací návrhy. Jedná se o návrhy mojí kolegyně paní poslankyně Golasowské.
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Paní ministryně? Paní zpravodajka? Není tomu tak. Můžeme tedy otevřít rozpravu podrobnou, protože žádný procedurální návrh v obecné rozpravě nepadl.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych se přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, které předkládám společně s kolegyněmi. Podrobné odůvodnění zaznělo v obecné rozpravě. Druhý pozměňovací návrh je veden pod sněmovním dokumentem 7823 a podávám ho společně s paní poslankyní Olgou Richterovou a paní poslankyní Lucií Šafránkovou.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Odůvodnil jsem ho v obecné rozpravě a týká se požární ochrany v objektech, kde jsou provozovány dětské jesle.
Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Jedná se o
V této Sněmovně už jednou byla shoda, že to je věc, kterou nepotřebujeme, která vlastně opravdu se dá vynechat. Je to prostě výjimečné, že máme tuto povinnost. To bude více představovat, předpokládám, kolegyně hlavní předkladatelka. Vzdělávání ano, ale ta certifikace, která bude administrativně a personálně náročná, je to, proti čemu se tady ohrazuji. To byl tedy komentář. To umožní určité pozměňovací návrhy, a proto tady velice apeluji, abyste jim věnovali tu pozornost, jakou si zaslouží. Snad to není tak, že proto, že to třeba předkládají opoziční strany, tak to nedává smysl. Má to smysl. Prosím, věnujte se zákonu o dětských skupinách.
Já bych chtěla jenom reagovat vaším prostřednictvím na paní kolegyni, která hovořila přede mnou. Jenom bych možná podotkla, že by asi nebylo vhodné tady říkat diagnózy našich kolegů a kolegyň, to je jedna věc.
Takže ještě jednou se ptám paní ministryně, jestli ta zkouška by jenom byl ten modul - a zase, to je v pořádku, že to má být u certifikovaného poskytovatele, naprosto v pořádku, ale nesmí to být podle mě zbytečně postavené jako ta celá nová kvalifikace. A ještě jednou se závěrem omlouvám, fakt to byla chyba a je mi to líto, paní poslankyni nepřítomné. Ony to jsou i státní náklady.
Ale prostě my jsme našli způsob, jak je dál provozovat. Ne, já jsem komunální politik, který se má starat o to, aby rodiče měli více variant, aby měli různé alternativy i proto, že pokud někdo skutečně chce do pracovního procesu, tak to dítě do těch jesliček může dát.
Máte slovo.
Podle mě je dobré si uvědomit, že vším, co okolo dětských skupin, okolo v podstatě všeho, co tady přijímáme, děláme, nějakým způsobem zasahujeme do společnosti. A celým tím projevem k dětským skupinám jsem se snažila vysvětlit, jak bychom mohli zasáhnout svým způsobem co nejméně, dát co největší svobodu tomu, co je prostě žádoucí. Aby si rodiče vybrali, jestli chtějí péči o dítě, nebo jestli chtějí být déle čistě doma. Já považuji za naprosto nezodpovědné, pokud to tak bylo myšleno, říct, že se může prostě zkusit nějaké dětské skupiny zavřít, protože kvůli tomu, jak budou nastavené ty nové parametry, nebudou provozovatelné. Je možnost, že vzniknou ta zařízení vedle sebe, nebo že se všechno podaří zaregistrovat jako mateřskou školku, ale není to vůbec jistota.
Děkuji za slovo. Myslím si, že tady všichni jsme si vědomi toho a všichni máme stejný názor, že za výchovu, péči a vzdělání dětí jsou zodpovědní rodiče a že rodiče mají mít možnost volby. A ta volba je v tom, že ty kapacity připravíme. Nikoho nechceme k ničemu nutit, ale nechceme nikoho nutit tím, že nejsou ty kapacity. Dám příklad. Vůbec se neví, jak se bude posuzovat osvětlení v těch malých dětských skupinách. Pokud podle vyhlášky, tak ty malé dětské skupiny všechny škrtneme. V tuto chvíli ty dětské skupiny krachují, protože podpora je jednoznačně nedostatečná. Co potřebují lidé, kteří mají málo peněz? A tím, že my tady ohrožujeme ty dětské skupiny, ohrožujeme příjmy těch lidí, kteří budou v tísni, budou potřebovat pracovat, budou se muset starat doma o své děti, protože ty dětské skupiny zaniknou.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.

A teď tady jenom předvádíme volební kampaň. A ještě ke kolegyni z ODS. No, ať se vám to líbí, nebo ne, tak já chápu, že někde jesle byly zachovány. My třeba v Mostě máme také troje jesle, jsme na to hrdí.

Nehledě na to, že my tím umožňujeme těm provozovatelům a těm zřizovatelům, aby vlastně zřizovali ty jeselské třídy, nebo dětské skupiny, při těch mateřských školách.
A to si myslím, že by mělo od Ministerstva školství jasně zaznít, proč tedy není možné v některých případech ten věk skutečně navýšit třeba jen na přechodnou dobu, do té doby, než bude dostatek kapacit v mateřských školách. Je pravdou, že je to velmi regionálně rozdílné. Proto bych chtěla slyšet od Ministerstva školství - jestli by to třeba paní ministryně nemohla nějakým způsobem zprostředkovat - o tom, jak bude zajištěno místo v mateřské škole pro tyto děti a jakým způsobem bude Ministerstvo školství podporovat výstavbu mateřských škol, kde je nedostatečná kapacita.
Je obecně známo, že nedostatek lékařů v lékařské posudkové službě a jejich věková struktura je velmi nepříznivá. Zájem o činnost v rámci lékařské posudkové služby je malý. Z toho dochází ale k velmi složitým komplikací s posuzováním osob a poskytováním závěrů. Co se má tímto návrhem zlepšit, je snaha o personální stabilizaci lékařské posudkové služby a plynulý výkon její činnosti. Kvalitu nastavených kontrolních mechanismů by to samozřejmě neporušilo. Počítá se, že by v České republice bylo tak asi 160 těchto pracovníků. Vzhledem k nedostatečnému naplnění počtu zaměstnanců v posudkové službě by nebyl asi žádný větší nárok na doplňování počtu. Může si přizvat k jednání poskytovatele zdravotní služby, tak aby to nebylo jenom na základně písemných záležitostí. A potom je možnost diskutovat ukončení dočasné pracovní neschopnosti v průběhu posuzování nároku na nemocenskou uplynutím. Samozřejmě tato doba marně uplynula. Děkuji vám za pozornost.
Tento tisk předkladatel uvedl ohledně posudkové služby a nedostatku posudkových lékařů. Je velmi důležitý k tomu, aby mohla fungovat jak posudková služba, tak v návaznosti i zdravotní služba a sociální služby, takže jej podporuji a prosím o propuštění do druhého čtení.
Otevírám rozpravu.
Průměrný věk lékařů je 62 let. To je velmi dobrá zpráva, protože když jsem nastupovala na ministerstvo, tak jsem zdědila přes 11 tisíc nedodělků. Představil ho pan poslanec Běhounek. Nebudu to opakovat. My si od otevření LPS i nelékařům zdravotníkům slibujeme hlavně zrychlení vydání posudku, ulehčení dnes přetíženým posudkovým lékařům a celkovou personální stabilizaci.
Děkuji paní ministryni. Nyní paní poslankyně Jarošová je další na řadě v obecné rozpravě a zatím poslední přihlášená.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Musím konstatovat, že nedostatek posudkových lékařů je problém dlouhodobý. A právě nejvýznamnější navrhovanou úpravou v této novele je posílení lékařské posudkové služby právě o institut odborného nelékařského zdravotnického pracovníka, který se bude v rozsahu své odbornosti podílet na plnění úkolů v součinnosti s lékaři sociálního zabezpečení.
Takže jenom chci upozornit, že považuji za omyl říkat, že je tento rozdíl mezi školkami a dětskými skupinami. V těch dětských skupinách, které znám já, vzdělávání normálně probíhá a mají na to ti lidé kvalifikaci. A nemyslím si, že škatulky mají být to, co určí celý systém. Já žádám drobnou prostupnost.
Já skutečně jenom krátce. Na základě právě těch informací jsem napsal ještě další dva pozměňovací návrhy, protože jsem prostě zjistil, že to je ještě mnohem závažnější, než jsem si myslel. Dokonce se neví, co se bude dít ze strany Ministerstva zdravotnictví. Ale proč se to tady pořád hájí těmi stejnými slovy? Pokud chceme dostupnou kvalitní péči, tak skutečně limit věku nemá žádný smysl.
Já už jsem nechtěla, ale musela jsem. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, na paní kolegyni Richterovou.